Protože znovu opakuji: peníze nemají mašličky. Popřípadě by musel být vyšší deficit. Proto vláda ty peníze tak strašně chce. A má to přímou souvislost s důchody.
Do podrobné rozpravy už žádnou přihlášku nemám, takže ji končím. Zeptám se na závěrečná slova.
Bylo toho tady řečeno hodně, tak já to vezmu postupně, nebudu nikoho oslovovat, protože si přesně nepamatuji, kdo co řekl. Takže možná pan poslanec Skopeček by mohl vysvětlit, jak chce převést peníze na penze. To zrovna nevím, to zrovna právě teď nejde. A naopak já bych ho prosila, aby nešířil poplašné zprávy. Na důchodovém účtu nic nechybí, naopak, je v přebytku.
Ještě jednou dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Doposud byl podán pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 1039 a byl rovněž podán návrh na zamítnutí ve třetím čtení od kolegy Skopečka.
Děkuji. To znamená, že v této fázi nemáme o čem hlasovat a já končím druhé čtení tohoto tisku. Děkuji jak paní ministryni, tak panu zpravodaji. A budeme pokračovat bodem číslo
Děkuji za slovo.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 Se dvěma legislativně technickými doporučeními sněmovní administrativy vyslovil předkladatel souhlas. Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona projednat a schválit. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto vás prosím a žádám o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do třetího čtení.
Děkuji.
Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech a přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 16. schůze dne 14. června tohoto roku. Já počkám, až opravdu bude důstojná atmosféra pro složení poslaneckého slibu... Ještě jednou - kolegy, kteří mají co projednávat, poprosím, jestli by mohli odejít buď do předsálí, nebo si sednout na místo. Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nové poslankyně za Roberta Pelikána, který se dne 19. června vzdal svého poslaneckého mandátu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nová poslankyně poslanecký slib.
Já bych poprosil o klid ve sněmovně a o důstojnou atmosféru, kolegové a kolegyně.
Děkuji, pane předsedo. Prosím nyní paní poslankyni Moniku Červíčkovou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a složila slib předepsaný Ústavou, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové poslankyně. "Slibuji věrnost České republice.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
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás opravdu poprosím, abychom se snažili udržet klid v sále. Tak, děkuji. To se nám povedlo. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o těchto navržených jménech. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 1, přihlášeno je 161 poslanců, pro 155, proti nikdo. Poprosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Jana Pastuchová, které tímto dávám slovo. Děkuji paní navrhovatelce. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A já navrhuji, abychom se vrátili do toho stavu, který platil v polovině loňského roku, protože ten byl podle mého názoru naprosto vyhovující. Tehdy platilo, že příspěvek na živobytí se vyplácí v penězích, ale pokud úřad práce má důvod, tak může část tohoto příspěvku vyplatit formou poukázky. Minulý parlament přijal povinnost pro ty, kteří jsou příjemci příspěvku na živobytí déle než půl roku, že tam musí být v rozmezí 35 až 65 % vyplacen příspěvek formou poukázek. Tedy tehdy parlament rozdělil chudé na krátkodobě chudé a dlouhodobě chudé s tím, že krátkodobě chudým se vyplácelo v penězích a dlouhodobě chudým v poukázkách. Tedy předpokládalo se, že když těm dlouhodobě chudým se vyplatí příspěvek v poukázkách, tak asi už přestanou být chudí nebo je to povede k tomu, aby se sebou začali něco dělat. Tehdy ta argumentace byla stejná v podstatě, jako je dnes, a tedy že ti dlouhodobě chudí ten příspěvek na živobytí zneužívají. Řekněme si, o jaké částky se zde jedná a kdo má nárok na příspěvek na živobytí. V podstatě to jsou ti nejchudší z nás, to jsou lidé, kteří jsou v hmotné nouzi, kteří nemají žádný majetek mimochodem, oni nemohou vlastnit žádný majetek - pokud mají majetek, tak nemají nárok na tuto dávku. A my se bavíme o tom, že ona ty peníze zneužije. To zde zaznělo i v prvním čtení. Takže my když dáme těm chudákům ty poukázky, tak oni musí jít nakupovat tam, kde je to dražší, než kam by třeba i chtěli jít. Já připouštím, že řada těch lidí nehospodaří s těmi penězi ideálně, neutrácejí ideálně, neutrácejí za to, co by měli, ale jak to chceme definovat? Já nevím, jestli můžeme říct, že když si takový člověk koupí v akci desetistupňové pivo za 8 Kč, tak je to alkohol, tak je to zneužití. A když si koupí třeba pytlík chipsů, mnohonásobně dražší, tak to je v pořádku? To není zneužití?
Nyní pan poslanec Marek Výborný, také faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.
Znovu připomínám, tato forma referenda existuje pouze v pěti státech Evropské unie na východ od nás, ani v jednom z těch pěti států se neosvědčila. Prosím, neříkejme to, že lidovci otočili. Neotočili. Na základě odborné diskuse v komisi pro Ústavu a s dalšími ústavními právníky jsme dospěli k tomuto názoru, ten budeme taky hájit na půdě Sněmovny i Senátu.
Ještě jednou pan poslanec Ferjenčík.
Já poslouchám velmi pozorně, ale bohužel KDU-ČSL nikdy neprezentovala toto stanovisko před volbami.
Děkuji. A nyní pan poslanec Pavel Jelínek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, při debatě o referendu se pořád vyjadřují obavy o schopnosti lidí rozhodovat v tomto referendu o věcech, které se jich týkají. Pro informaci si dovolím připomenout, jak dlouho ve Švýcarsku přímá demokracie funguje a za jakých okolností vůbec vznikla. Vznikla po občanské válce v polovině 19. století. Vznikla v zemi rozdělené politicky, nábožensky i národnostně. Byly to sebevědomé elity, které se rozhodly věřit v odpovědnost svých spoluobčanů. Přímá demokracie přinesla Švýcarsku nebývalou prosperitu a značnou suverenitu, suverenitu, kterou si zachovali i v době druhé světové války. Přímá demokracie funguje, probouzí v lidech občanský potenciál a je nebezpečná pouze pro elity, které se snaží manipulovat s demokracií. Naši lidé nejsou hloupí.
Děkuji panu poslanci Jelínkovi. Nyní pan poslanec Kobza. Jejich přihláška propadá. Paní poslankyně, omlouvám se.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, návrh zákona SPD o obecném referendu je naplněním naší Ústavy, neboť ta s tímto institutem počítá již od doby svého schválení. Bohužel předešlé politické reprezentace v sobě nenašly chuť či odvahu toto ustanovení uplatnit. Naše společnost měla v polistopadové historii jen jednu možnost, kdy se mohla vyjádřit k dalšímu směřování naší země v referendu. Jak všichni víme, stalo se tak v případě našeho vstupu do Evropské unie. K této události byl schválen příslušný zákon a platil jen pro tento speciální případ, kdy nebylo stanoveno žádné kvorum a hlasovala většina lidu. Od té doby jsme žádnou jinou možnost jako občané bohužel nedostali. Je paradoxem, že o vstupu jsme rozhodovat mohli, na to jsme patrně kvalifikováni byli dost, ale o případném vystoupení už referendum dle našich odpůrců, jak tady dnes zaznělo, být nesmí. Údajně náš občan není dostatečně kvalifikovaný o této věci rozhodovat. Pokud mu tuto možnost nedáme, rozhodovat v referendu ve všech otázkách, jak jsem již zmiňovala, pak si na tuto demokracii pouze hrajeme.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já jsem zde už vystupoval několikrát na téma tohoto zákona a myslím, že ještě přijde mnohokrát chvíle, kdy se k tomu budu nějakým způsobem vyjadřovat. Je předložen skupinou poslanců Komunistické strany Čech a Moravy a předkládá návrh zákona o celostátním referendu, kterým chce naplnit text Ústavy České republiky.
My máme za to, že jednorázové příjmy mají sloužit na jednorázové výdaje.
Ještě omluva pana poslance Bauera od 17. hodiny a pan poslanec Strýček mezi 18. a 19. z pracovních důvodů.
Pouze faktická připomínka k tomu, co říkal pan poslanec Ferjenčík. Ony jednorázové a neopakovatelné příjmy se nezapočítávají do deficitu, to znamená, že kdyby to bylo skutečně jednorázové a neopakovatelné, tak by ten deficit byl 70 miliard. Rád podpořím ten pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka.
Fakticky pan poslanec Ferjenčík.
Rozumím, že co se účetnictví týče, tak samozřejmě ten deficit je 50 miliard. To je pravda.
Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Čtvrtý nejnižší dluh v rámci Evropské unie. To říkám pořád dokola a pořád dokola to říkat budu. Takto ten zákon nestojí. K investicím. Do investic plánujeme skoro 80 miliard z národních zdrojů - z národních zdrojů, nepočítám zdroje EU ani finanční mechanismy - což je částka nejvyšší za posledních deset let. A tyto peníze půjdou z velké části do SFDI, potom půjdou na dotační programy MMR, to znamená na různé programy zejména pro obce a na investiční věci, záležitosti do sportu. To znamená žádné slevy na jízdném.
Než dám slovo, pokud má zájem pan...
To máme jednak proto, že v době Nečasovy vlády vláda konsolidovala strukturální deficit tempem zhruba 60 miliard ročně, jednak proto, že po dobu této vlády máme velmi dobrý hospodářský růst, který například znamená, že letos má vláda k dispozici zhruba o 200 miliard víc, než měla vláda v roce 2012, a pravděpodobně ty dobré časy vydrží i v příštím roce, dál asi nikdo z nás nevidí. Ale nebudeme mít zdravé veřejné finance v okamžiku, kdy se ekonomický cyklus překlopí do recese. Nebudeme je mít proto, protože to konsolidační úsilí vyvinuté minulými vládami bylo do značné míry zmařeno expanzí mandatorních a kvazimandatorních výdajů plus populistickými dárky typu sleva na jízdném. To je, jako když máte v rodině hypotéku, vezmete si půjčky, teď vám chodí ty složenky každý měsíc, a najednou někdo v rodině přijde o zaměstnání a vypadne jeden z těch příjmů. A tam prostě dojde k poměrně významnému strukturálnímu problému, na který si zaděláváme dnes. Pak někdo jiný bude muset zase platit ty vládní sliby a bude za to nenáviděn, zatímco vláda je dnes milována, jak rozdává na všechny strany. Je to typická rozpočtová neodpovědnost. Netýká se to samozřejmě jenom privatizačního účtu. Týká se to celé řady jiných věcí, ale privatizační účet je jedním ze segmentů této neodpovědnosti.
V takovém případě ale nemůžeme mluvit o zdravých veřejných financích. Naše veřejné finance nejsou zdravé. Ale naše veřejné finance nejsou v žádném případě zdravé. To je celé. Ale nelžeme si do kapsy.
Děkuji za slovo. Takže logicky asi zákonodárce zamýšlel, aby ty peníze sloužily jako rezerva.
Za klub TOP 09 se domníváme, že tento materiál je opravdu extrémně důležitý pro naše pacienty. Je dobře, že se bude projednávat ve výborech. Byla řada pozměňovacích návrhů, které byly třeba i protichůdné. Týká se celé série zdravotnických prostředků. Protože ať chceme nebo nechceme, není to jenom odborný materiál. Je to materiál, který ovlivňuje osud řady pacientů, a tím pádem za schválení tohoto materiálu neseme my jako poslanci politickou odpovědnost. Proto tady jsme. A proto děkuji za tu možnost, že bude podrobně projednán ve výborech, snad i v podvýborech a bude na něj dostatek času.
Kdo dál do rozpravy? Pane zpravodaji? Není tomu tak. Žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk jiným výborům. Není tomu tak. V rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Ještě se hlásí pan předseda klubu ODS. Pane předsedo, asi tuším, co chcete říct. Máte slovo.
Já myslím, že tušíte správně. To sice můžeme prohlasovat, ale je to úplně jedno. Žádná schůze od 14. července do 12. září zatím plánována není. Do té doby stačí úplně standardní lhůta 60 dnů.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. My jsme před dalším bodem, respektive třemi body. Byla předtím sloučena obecná rozprava, která byla přerušena. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě. Předtím ale s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Já bych chtěl poprosit vážené kolegyně a vážené kolegy, aby se podívali do té řady za mnou. Já vím, že ta vláda dneska končí. Tomu rozumím. Ale to je fakt torzo vlády.
Samozřejmě je to procedurální návrh hlasovatelný. Jednací řád vyžaduje minimálně jednoho ministra. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Podle pořadí přihlášených, jak jsem oznámil, je prvním vystupujícím pan poslanec Dominik Feri. Pane poslanče, máte slovo.
Takže sešly se tady tři návrhy a myslím si, že ten zájem byl předložit něco. Předložit něco, dostát slibu voličům. To znamená, jako první přišel návrh z řad SPD. Jeho náležitosti a ty parametry, které jsme probírali na půdě stálé komise pro Ústavu České republiky - tak tenhle návrh vyhodnotil jako naprosto nedostatečný. Nedostatečný z hlediska - ta dostatečnost se samozřejmě nějakým způsobem poměřuje politickou vůlí. To znamená, jaký počet voličů by měl přijít nebo kolik voličů by pro ten daný návrh mělo hlasovat kladně, či záporně. A to tento návrh absolutně nenaplňuje. Tou klíčovou politickou silou je samozřejmě hnutí ANO.
Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Munzar.
Ano, je to skutečně možnost, ten živnostník si může vybrat. A pokud se bavíme o tom, a to má ve stanovisku napsané vláda, že to je výhodné pro obory a živnostníky s vyšší přidanou hodnotou, no neměli bychom snad živnostníky s vyšší přidanou hodnotou podporovat v naší republice? Nebo je musíme nutit a vzít jim tu možnost se rozhodnout, zda chtějí vést daňovou evidenci, anebo jim vzít tu možnost uplatnit daňový paušál? Jenom pro vaši informaci, administrativní zátěž spojená s placením daní České republice je zkalkulována celkem na 78 miliard korun. Já možná chápu paní ministryni financí, která chce, bojuje o každou korunu. Ale chápal bych to více, kdyby příjmy státu klesaly v době ekonomické krize.
Omlouvá se pan poslanec Jiří Běhounek v době od 15.30 do 18.00 z pracovních důvodů. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Žádný návrh na vrácení nepadl.
Odůvodnění je takové.